Do podrobné rozpravy se také nikdo nehlásí. Končím podrobnou rozpravu. Návrh usnesení zazněl ve vystoupení paní předsedkyně. Myslím, že je vše jasné. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Děkuji paní předsedkyni rozpočtového výboru a končím projednávání tohoto bodu. Projednávání tohoto bodu jsme zahájili 18. června na 104. schůzi Poslanecké sněmovny. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Přistoupíme k dalšímu tisku a jedná se o Prosím, ujměte se slova.
Chci poděkovat ústavně-právnímu výboru za dohodu a za pozměňovací návrh, který ÚPV přijal, a chci říci, že s tímto návrhem souhlasím.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Pane vicepremiére, potvrzuji slova předkladatele, která tady zazněla.
Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se tímto tiskem zabýval celkem třikrát.
Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Prosím, vaše dvě minuty.
Říkám, nemám z toho radost, domnívám se, že je to velmi nekonfliktní pozměňovací návrh. Odráží vůli všech těch obcí z daného regionu. Odráží vůli krajských zastupitelstev, která jsou tím dotčena.
Totiž naším úkolem je stanovit alespoň přibližně stejný počet voličů na jednoho senátora.
Tak já začnu první volbou, tou byla Druhá volba byla Tam se volili dva členové. Ve druhém kole tedy byli zvoleni Pavel Boštík a jeden zvolený nebyl. Tímto volba končí. Bude vyhlášena výzva školského výboru na nové nominace. Třetí volba byla Tam se volil jeden člen. Za čtvrté byl Tam se volili dva členové. V prvním kole byl zvolen Miloslav Janulík a do druhého kola postupuje Jindřich Kadrnka a Jaroslav Lempera. V prvním kole nebyl zvolen nikdo. A šestá a poslední volba byla V prvním kole byl tedy zvolen Jiří Šuchman, a tímto volba končí. Děkuji za pozornost.
A nyní bychom se měli věnovat pevně zařazenému bodu 512, tedy Návrhu časového harmonogramu projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu. Odpoledne projednáváme bod 547, což jsou ústní interpelace. Nyní je čas na případná vystoupení poslanců s návrhem na změnu schváleného pořadu 111. schůze. Jako první se přihlásil pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a vidím i další přihlášky.
Děkuji za slovo. Takže nejprve navrhuji, abychom dnes jako první bod projednávali bod číslo 2, tisk 1255, který máme ve zkráceném jednání ze stavu legislativní nouze. Druhý, druhý bod. Ten čas bych rád využil nějak efektivně, a proto navrhuji, abychom za tento bod zařadili body 20 a 21, což je tisk 565 a 566 - vládní návrh zákona o lobbování a vládní návrh, kterým se mění zákony v souvislosti se zákonem o lobbování.
Ano, děkuji. Pan předseda Faltýnek už se nehlásí, protože ten návrh zazněl ve vystoupení pana předsedy Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo. A v případě, že to neprojde, tak zítra jako první bod zítřejšího jednání? Prosím.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. A dál jsem chtěl podpořit návrh pana předsedy Chvojky, aby se zařadil bod k důchodovému pojištění, valorizace důchodů.
Ještě se někdo hlásí? Paní poslankyně...
Naprosto s vámi souhlasím, je to důležitá věc. Víte, že Ministerstvo práce a sociálních věcí před vypuknutím covidu velmi intenzivně usilovalo o provázaný systém zdravotní, sociální, pracovní a pedagogické rehabilitace, nicméně covid nám udělal čáru přes rozpočet. A tam je důležité posouzení vhodnosti z pohledu zdravotního stavu, zástupci obcí z našeho pohledu nedávají příliš velký smysl.
Je to velký projekt, a proto se jenom zeptám jednoduše, kolik osob na této agendě na ministerstvu pracuje, a obecně kolik osob se na ministerstvu věnuje agendě osob se zdravotním postižením, ať víme, jak tato důležitá agenda je personálně pokryta. Z mé zkušenosti nikoliv, takže mě zajímá, jaký je ten specializovaný přístup, kde má odraz v praxi. A poslední věc. Mluvila jste o aktivní politice zaměstnanosti, ale ještě v listopadu 2019 ombudsmanka žádala vládu, aby napravila nezákonnou praxi úřadů práce, které podle ombudsmanky postupují nezákonně a netransparentně při rozhodování o žádostech o příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti, například na zřízení společensky účelného pracovního místa a podobně. Takže tohle jsou konkrétní otázky.
To znamená, že nedošlo k nezákonnému postupu ze strany Úřadu práce, to je potřeba si říci. Co se týká těch statistik, jak často se ty jednotlivé skupiny scházejí a jak komunikují, tak velmi rádi dodáme.
Prosím, pane poslanče. Děkuji. Nedá se nic dělat. Tím jsme vyčerpali všechny odpovědi na písemné interpelace a já přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 11 hodin.
Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy už nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Pan ministr, pan zpravodaj? Slovo má pan poslanec Petr Pávek, nikoho dalšího nevidím.
Děkuji za slovo.
Teď tedy zpravodaj Marek Výborný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nicméně bych se zde chtěl přihlásil rychle ke dvěma pozměňovacím návrhům. Jedná se o změnu vymezení senátních obvodů v Praze tak, aby byly narovnané do nějaké větší souvislosti. Mám nejistý pocit, že už to je v tom návrhu ústavně-právního výboru, ale v tuto chvíli jsem to nebyl schopen ověřit, takže to jenom takhle pro jistotu načítám. Jedná se o způsob hlasování, který je bezpečný, který je historicky ověřený. Tato úprava vychází z dříve předložených návrhů a reaguje na všechny připomínky, které se v něm objevily.
Nyní vystoupí pan poslanec Petr Gazdík. Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Jedná se o
Děkuji. Toto je technická novela.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji za slovo, pane předsedající. Tento pozměňovací návrh se týká pouze doby účinnosti, která již pominula a kde v článku 2 slovo "ledna" nahrazuji slovem "října".
Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Takže budeme teď hlasovat.
Děkuji. Nyní v obecné rozpravě vystoupí pan předseda Jan Chvojka, připraví se pan poslanec Marek Výborný. Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Marek Výborný, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.
Nelze proto jako lobbování označit každou jednorázovou nebo nahodilou činnost spočívající v komunikaci uskutečňované za účelem ovlivnění jednání lobbovaného bez nějakých dalších kvalifikačních požadavků. Proto navrhujeme doplnit to jedno jediné slovo - slovo "soustavná".
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ani paní ministryně, ani pan zpravodaj nemají, děkuji. První přihlášený v podrobné rozpravě je pan poslanec František Navrkal, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, mám připraveno několik svých pozměňovacích návrhů. Jako první zde představím pozměňovací návrh, který se týká elektronické identity. Tento pozměňovací návrh je v podstatě technický.
Prosím, máte slovo. Pan předseda Jan Chvojka, připraví se pan poslanec Marek Výborný.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný, poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí, podrobnou rozpravu končím.
Budeme hlasovat o návrhu Radka Vondráčka na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní. Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 18. června tohoto roku na 104. schůzi Poslanecké sněmovny. Bod byl přerušen a odročen do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení Stálé komise nebylo doručeno. Pan poslanec Jan Chvojka nemá zájem odůvodnit? Nyní prosím pověřeného zástupce stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve stálé komisi. Paní poslankyně Kateřina Valachová nemá zájem, dobře.
Tento návrh proto doplňuje úpravu, který tady vám předkládám a prosím o jeho podporu navrhovanou ÚPV k tisku 565, přičemž zachovává změny, které navrhuje ÚPV.
Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Pan zpravodaj? O slovo se přihlásila paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím. Pan poslanec Černohorský se ještě hlásí, prosím.
Odůvodnění je písemně přiloženo.
Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Není zájem. Takže budeme hlasovat. Návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní byl přijat.
Nakonec byla shoda na tom, že tedy ty senátní obvody budeme přepočítávat zhruba jednou za 12 let. Vítám, že se nakonec dosáhlo této shody, věřím, že bude schválená.
Tak, prosím, máte slovo.
Myslím si, že původní koncepce, která byla předložena, že budeme fixovat volební obvody přímo v ústavě, byla velmi nešťastná, dokonce s potenciálem velkých problémů mezi oběma komorami. Vím, že to je vždycky poměrně krizová situace, a nemyslím si, že se krizové situace v zemi mají protahovat.
Ještě do obecné rozpravy paní poslankyně Kateřina Valachová, zatím poslední přihláška.
Odkážu ještě na podrobné odůvodnění ze stálé komise pro ústavu v pozměňovacím návrhu, který je načten pod mým jménem jako předsedkyně v elektronickém systému Sněmovny, kde právě všechny ty změny, ke kterým jsme dospěli, jsou ústavně odůvodněny včetně toho, jak mají následně fungovat v praxi.
Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj taky nemá zájem.
Myslím, že tady panuje vzácný konsenzus na smysluplnosti této úpravy.
Nyní ještě faktická poznámka, paní poslankyně Kateřina Valachová. Končím podrobnou rozpravu. Pan ministr? Zájem není.
Děkuji.
Jedná se o úpravy již ke schváleným změnám v ústavně-právním výboru, kde také některé z mých pozměňovacích návrhů prošly. Následující pozměňovací návrh má také za cíl praktickou věc - upravit již schválené znění, na kterém jsme se shodli na ústavně-právním výboru, a smyslem je sjednocení pojmu lobbista. Nyní tedy stručné odůvodnění. Ústavně-právní výbor ale současně ve sněmovním tisku 566 pojem lobbující osoba odmítl. Navrhuje se proto doplnění přestupku, kterého se mohou dopustit lobbovaní, pokud nezaznamenají námitku proti údajům uvedeným v lobbistické stopě, podaným lobbistou. Všechny tyto tři změny, které jsem věcně představila, jsou důležité pro to, aby následně praxe nových pravidel lobbingu fungovala a aby nepřinášela potíže a nedorozumění, ale naopak aby opravdu vedla ke transparentnosti.
Paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová ruší svoji původní omluvu a je přítomna, což je zjevné. A teď prosím o vystoupení pana poslance Jana Jakoba, připraví se pan předseda Chvojka.
Jakoba tam ještě řeší další věci. Jde o to, aby, pokud dojde k nějakému přestupku proti ustanovením tohoto zákona, tak aby se tyto přestupky automaticky zveřejňovaly.
Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Radek Vondráček, poté paní poslankyně Kovářová. Paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.
Jenom lehce zopakuji, že důvodem pro předložení je fakt, že zákonodárce do předloženého návrhu zákona o lobbování neuvedl ve výčtu lobbovaných poradce prezidenta republiky. Není ani sporu o tom, že právě poradci mají významný vliv na představitele moci výkonné a na druhé straně sami mohou být ovlivňováni třetími osobami. Proto je nutné, aby byla na těchto úrovních zajištěna transparentnost.
Děkuji.
Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Změny vycházejí ze závěru pracovní skupiny, která byla tvořena zástupci Ministerstva vnitra a parlamentních politických stran. Důvodem je vytvoření předpokladů k tomu, aby i v této situaci mohlo v budoucnu být hlasováno korespondenčně. Tím krokem také dojde ke sjednocení délky lhůt s volbou prezidenta republiky.
Jsou to dva body, které ústavně-právní výbor schválil jako svůj pozměňovací návrh k tomuto sněmovnímu tisku.
Takže nejprve paní poslankyně Kateřina Valachová, prosím.
Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo, dovolte, abych informovala jako předsedkyně stálé komise pro Ústavu o tom, že stálá komise se danými změnami ústavního zákona zabývala opakovaně, také se toto stalo předmětem společného jednání stálých komisí pro Ústavu jak Sněmovny, tak Senátu Parlamentu České republiky.
Nyní tedy prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, poslance Martina Kupku, aby nás informoval o projednání návrhu.
Podruhé jsme doporučili K samotnému - tedy doplněnému - komplexnímu návrhu jsme stanovisko nepřijali, k tomu původnímu bylo stanovisko našeho výboru tak, jak jsem citoval, souhlasné.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného.
Zkusím ty předchozí poněkud strohé zpravodajské zprávy shrnout.
Mně je velkou ctí, že mohu předložit tento návrh i díky určité souhře okolností a tomu, že se kolega Hamáček dnes omluvil. Tento návrh podepsalo celkem 21 poslanců, na původním návrhu je 20, ale zdůrazňuji, že i pan poslanec Holík ho připodepsal, i když není uveden už přímo v tom tisku. Nemyslím, že je nutné, abych znovu opakoval, že v roce 2014 došlo na území Zlínského kraje k ojedinělé události, která nemá v historii České republiky obdoby. I ta délka zásahu je v naší historii bezprecedentní. Jenom opravdu těžko si lze představit, jakým způsobem by to mohlo zahltit soudní systém, jak by si poradili jednotliví občané se sepsáním nějakého profesionálního žalobního návrhu, jak by prokazovali příčinu, následek, příčinnou souvislost, přičemž nikdo nepochybuje o tom, že se skutečně snížila kvalita jejich života a že skutečně došlo ke konkrétním škodám. Základním kritériem je trvalé bydliště v obci, která byla dotčena tou nešťastnou událostí a následně činností Integrovaného záchranného systému. U obcí a u kraje by potom obdržely plnění přímo obce z Ministerstva financí v pevně stanovené lhůtě. Na závěr věta: "Úprava jednorázového odškodnění dotčených obcí a jejich obyvatel cestou přijetí zákona je jedinou možností, jak v současné době zajistit možnost rychlé nápravy, neboť standardní cesty náhrady škody jsou velmi obtížné" - jak jsem uvedl.
Já si myslím, že člověk, který má dostat tu částku, a může být i vyšší výchovné, by měl být vychovávat dítě do zletilosti.

Nechci teď tady rozebírat jejich strasti, nechci tady rozebírat, jaké mohly být příčiny. Chtěl bych apelovat na vás, na jedno jediné.
Ano, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci. Ty výbuchy vyděsily občany od slovenské hranice až po Zlín. Iniciativa starostů dotčených obcí s požadavky na vyrovnání přišla v pravý čas a je jim za to potřeba poděkovat, stejně jako jejich právnímu zástupci panu Polčákovi. A jsem také velmi a velmi ráda, že tato iniciativa našla velmi rychle sluchu na Ministerstvu vnitra, přesně u pana ministra Hamáčka. My můžeme tedy dnes přiznat jednorázové odškodnění fyzickým osobám, které utrpěly v důsledku mimořádné události psychickou či materiální újmu. Odškodnění pak návrh přiznává i obcím, i Zlínskému kraji.